Neschopnost ministra Babiše vybírat daně je zcela evidentní. Jistě všichni víme, s jakým propadem příjmů se městské rozpočty a obecní rozpočty vypořádávají v letošním roce. Podobný problém mají například v Ústeckém kraji, co se týká platby za sociální služby. Tam nám mohou potvrdit, v jaké dramatické a složité situaci jsou organizace, které poskytují sociální služby a které nedostaly peníze, které jim slíbil ministr Babiš, protože opět nejsou peníze díky nízkému výběru příjmů za první čtvrtletí, samozřejmě podotýkám letošního roku.
Pane ministře, už jste 15 měsíců členem vlády a mohl jste navrhnout změny legislativy. To jste mohl říkat první den nebo první týden, možná první měsíc po nástupu do funkce. Po 15 měsících říkat já za to nemůžu - no už za to můžete i vy! Podle mých informací ani jeden.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Jestli jde ke dnu výběr daní pana Babiše, já to nevím. Prosím vás, vynechte mě z toho všichni víme. Je to velice populistické a je to nefér. Pak bych se chtěl jenom krátce zmínit. Pan kolega Stanjura tady mluvil o finančních rezervách. Já si myslím, že finanční rezervy v tom smyslu, které tady byly, je velice nadnesené. On tady začal říkat ano byly 20 miliard, 50 miliard nebo 100 miliard. Měl pokračovat. Já jenom v závěrečné řeči prosím tuto Sněmovnu, aby toto usnesení rozpočtového výboru přijala.
Pane poslanče Stanjuro, mohu otevřít podrobnou rozpravu? Ne.
Já jsem říkal, že je to lež, že se smějeme pouze tomu, že to používáte vždycky, když jste v nějaké důkazní nouzi nebo když neumíte odpovědět na konkrétní otázku, tak říkáte: já bojuji s karusely.
Já děkuji a mám zde faktickou poznámku pana poslance Fiedlera a poté faktickou pana poslance Bendla.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jen krátce zareaguji na to, co tady před chvílí říkal předřečník kolega poslanec Stanjura. Na tabuli o projednávaném bodu sice svítí státní rozpočet za první pololetí 2014, ale já bych se tedy dotkl toho, co už kolega Stanjura zmínil.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla.
Děkuji za slovo.
Dobrý den. Já nemohu než zareagovat na pana kolegu Fiedlera. On tady zase používá silná slova a dělá tady rétoriku pro svůj další politický vývoj. Pan ministr se neholedbá tím, že se předzásobili tabákoví prodejci a tím zkreslili posun. On konstatuje skutečnost. Je otázka jiná zadržení těch plateb.
Děkuji. Pan poslanec jenom říkal fakta, která v lednu, v únoru, v březnu, v každé měsíční zprávě o plnění státního rozpočtu uvádí samo Ministerstvo financí.
Prosím, vaše dvě minuty.
Ano, je to faktické konstatování faktů. To prostě takto nesl čas a není to nějaké chybné vykázání.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana ministra, zda chce závěrečné slovo.
No, měli byste se domluvit, co vlastně chcete kritizovat. My jsme podali trestní oznámení. To nejsou neoprávněně zadržené peníze, to jsou oprávněně zadržené peníze. Pokud minulý rok byl zkreslen, tak potom to musíme přenést do tohoto roku. Já nemůžu za to, že stát nemá podrozvahy jako normální firma, to není můj problém. Já myslím, že je to zase nějaká politická debata, ale ta čísla jsou jasná. Nikdo se neholedbá, to je jenom konstatování. A proto mým cílem je snižovat saldo, snižovat zadlužení. A ta vaše kritika.
Jak si možná pamatujete, podle některých médií, například Lidovky.cz, byli ředitelem Dvořákem najati lobbisté, kteří měli kladná stanoviska poslanců obstarat. Lobbisté pocházeli z firmy, jejíž spolumajitelkou je bývalá poslankyně a mluvčí ODS. Naopak inicioval privátní, separátní schůzky s jednotlivými poslanci, některé dokonce i ve formě večeře. O jistým způsobem nepřehledné situaci v hospodaření by snad mohla částečně napovědět i nejnověji mediálně otevřená kauza, kdy soukromé firmy, například Praha Production, měly díky sponzoringu na České televizi okrádat stát o daně a vydělat si tak desítky milionů korun. Praktikovaly to údajně tak, že vystavovaly faktury na vyšší částky, než televizi skutečně platily. Zákazníci zprostředkovatelů si uvedením vyšším nákladů snížili daňový základ a část peněz jim také zprostředkovatel následně vrátil. Při projednávání ve volebním výboru dostala tato výroční zpráva podporu celých čtyř členů z přítomných pěti, což sice do jisté míry ilustruje nejen postoj a malý zájem některých kolegů a kolegyň o tuto problematiku, ale zejména fakt, že podpora by nemusela být ani v tomto orgánu při kompletní sestavě dostatečná, jinými slovy tedy většinová.
Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou paní poslankyni Němcovou a potom s přednostním právem pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom krátká poznámka k tomu, co tady bylo řečeno panem kolegou, který mluvil přede mnou. Pane kolego, to je velmi málo! To nám k nějakému posouzení nemůže stačit!
Já jsem členem volebního výboru. Pominu opravdu úsměvné hodnocení poslance, který autoritativně říká, který pořad je, nebo není objektivní. Já se přiznám, že jako mnozí z vás, když jedu do televizního pořadu, tak pro mě Česká televize posílá a platí taxi. Když vybíráme radní, tak nevybírejte své stranické kolegy, ale podle toho, zda jsou schopni, nebo nejsou schopni kontrolovat hospodaření. Mně nevadí, že někdo jako Agrofert píše stížnost. Udělejte s nimi pořádek! Očekáváme, že se vyvodí důsledné personální důsledky. A takhle to píšou. Je to z veřejných zdrojů. Můžeme to přepočítat. Takže nehrajme si s tím, že neschválení zprávy nic neznamená.
A současně doporučuje Ministerstvu zdravotnictví připravovat úhradové vyhlášky pro následující úhradová období v podobě, která umožní naplnění rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu
Respektive nebyl, kdo by ho přijal.
Já vám děkuji a poprosím vás, abyste poté v podrobné rozpravě znovu načetl návrh usnesení. Já vám jenom řeknu, proč to je. Protože podle jednacího řádu se návrh usnesení čte v podrobné rozpravě. Zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení a táži se kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Vážení kolegové, ještě jednou dobrý den.
Hlasování končím. Předloženou zprávu projednal volební výbor. Já jenom řeknu toto: pokud by organizační výbor určil zpravodaje a měnil se, tak se o tom hlasuje. Pokud je to zpravodaj výboru, tak se to hlasovat nemusí.
Myslím, že je šance to v té debatě využít. Vždycky to můžeme říci celé. Pokud si myslíte a pokud chcete, aby Česká televize fungovala podle vašich politických not, tak to řekněte rovnou, nestyďte se za to a neschovávejte se za zástupné argumenty!
Nyní faktická poznámka pana poslance Komárka, poté pan poslanec Kučera.
Děkuji, dámy a pánové, děkuji, pane předsedající. Pan kolega Stanjura bývá velmi přesný v číslech. Za prvé, je to méně závažné, já jsem samozřejmě nikdy Agrofertem placen nebyl. Dostal jsem, myslím, tříměsíční výplatu od hnutí ANO jako jeho manažer. Druhá, závažnější věc, ale za tu možná pan kolega Stanjura nemůže, protože z to z větší části může potrhlý zákon o České televizi. My jsme tu zprávu o hospodaření České televize neprojednávali 22. května, ale 2. října, i když si pan Stanjura tak přesně pamatuje, jak poklidně to probíhalo. On si prostě spletl zprávu o činnosti a o hospodaření České televize. Tato absurdita zákona by měla být samozřejmě napravena. Tato absurdita ovšem je věcí zákona, za to nemůže ani rada ani pan Stanjura. Jen měl být trošku pečlivější, když četl ty názvy zpráv. A možná si pamatuje tak přesně úplně jiné jednání, než o kterém mluvil.
Ještě před kolegou Kučerou, který má přednostní právo za TOP 09, faktická poznámka pana poslance Stanjury.
Omlouvám se, Martina Komárka neplatil Agrofert, ale hnutí ANO. Souhlasím s vámi v tom, že by bylo lepší to mít v jedné. Já jsem opoziční poslanec, za mnou nestojí aparát legislativců, nemám k dispozici někoho, komu bych mohl říci tak to zkuste napsat, máme dobrý nápad. Nemyslím si, že změnu zákona o České televizi mají psát opoziční poslanci, protože by se mohli i v dobré vůli dopustit nějakých legislativních chyb a legislativně technických nedostatků. Omlouvám se za spletení dat i za toho zaměstnavatele.
Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, já děkuji za slovo. Tady zazněla celá řada závažných sdělení a skutečností, o kterých se musí klub TOP 09 poradit, a proto bych si dovolil požádat o přestávku v délce 55 minut.
Nemohu nic jiného dělat, protože máme čtvrtek a odpolední jednání ve čtvrtek začíná vždycky ústními interpelacemi na předsedu vlády a potom na členy vlády. Jestli už má někdo tento dokument, tak to alespoň ohlásím.
za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2013 volebním výborem.
Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám všeobecnou rozpravu, do které se přihlásili pan poslanec Valenta, pan poslanec Komárek, paní poslankyně Hubáčková.
Jakýsi doklad nehospodárnosti, a to pouze jeden z mnoha, můžeme spatřovat v tomto ohledu například v pořadu Historie.cs Pro vaši informaci, zprávy uváděné Českou televizí také v hlavním vysílacím čase sleduje kolem 800 tisíc diváků. A co ještě také není ve výroční zprávě České televize zmíněno? Pro vaši ilustraci o způsobu hospodaření České televize uvedu alespoň tři velice zvláštní až podezřelé případy výběrových řízení. Vysoutěžená splatnost byla 40 dní, skutečnost je však 14 dní. Můžeme se ptát: Nejedná se tedy o porušování smluvních podmínek v neprospěch České televize? Za druhé: Výběrové řízení tiskové služby. Zakázku šetří dodnes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Za třetí: Výběrové řízení. Provedení rozboru činností ČT televizní studio Brno, televizní studio Ostrava. Důvodem vítězství této firmy však bylo údajně nesmyslně rychlé řízení, přičemž ostatní společnosti neměly šanci v takovémto časovém presu zpracovat a podat své nabídky. Vítězná firma pracovala pro generálního ředitele Dvořáka již na Nově a z tohoto období pochází také jediná její reference k této zakázce. A světe div se, podepsaná také panem Dvořákem. Dalším problémem obsahu předkládané zprávy jsou jistá podezření z nehospodárnosti v České televizi a výroční zpráva takto významné nejasnosti nikterak nevysvětluje. Za prvé: Náklady za dopravu a cestovné opět stouply, a to již na 63 milionů korun. Ve výroční zprávě je tento fakt pouze fakticky konstatován, nikoli blíže konkretizován, což je u takovéto vysoké položky opravdu velice zvláštní. A přirozeně také na náklady České televize, tedy i za koncesionářské poplatky občanů České republiky. Česká televize podpořila zasedání EBU, což je European Broadcasting Union, v Praze částkou 10 milionů korun, a to přímo ze svého rozpočtu. Ptejme se: Jaký je přínos této investice pro Českou televizi? Ani jedna z těchto skutečností není ve zprávě rady zmíněna, natož vysvětlena. Tato zpráva konstatuje pouze obecnou floskuli, že Česká televize bude i nadále šetřit. Ovšem na jiném místě zprávy se k tomu ještě dodává, že současné financování je neudržitelné a bude potřeba přijmout nějaká řešení. Situace dozrála až natolik, že po permanentní a intenzivní kritice z řad široké veřejnosti byla na zadání Rady České televize vypracována analýza nezávislosti České televize. Ta byla podle mých informací vytvořena velice tendenčně. Místo relevantní statistiky byla použita jakási subjektivní dojmologie bývalého redaktora Respektu Jaroslava Formánka a jeho týmu. To probíhá v podivném klimatu. Tyto dokumenty lze nalézt i na webu. Pan Jankovec se tak ocitá ve dvojjediné roli. Jako radní schvaluje a kontroluje materiály, které radě předkládá Česká televize, zároveň se ale podílí na jejich vzniku. Jistým způsobem tedy kontroluje sám sebe. Ptám se: Nemůže disponovat sníženou objektivitou, či dokonce nesprávností a chybovostí i tato vám předkládaná výroční zpráva?
Uvedené výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2014 představují stav pokladního plnění vykázaný na bankovních účtech státního rozpočtu.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji, paní předsedající.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana poslance Stanjuru.
Děkuji za slovo. To nám začal říkat až v únoru a v březnu, v okamžiku, kdy se ukázalo, že nevybírá tolik daní a že ten výsledek je horší než za první kvartál minulého roku. A druhá věc a to je to výrazné zkreslení. Takhle se prosím vylepšují statistiky. Nic z toho není pravda. Současně mám dotaz na paní ministryni.
A to údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Důvodová zpráva uvádí, že osobní údaje budou řídicí orgány získávat primárně od subjektů údajů, tedy od podpořených fyzických osob, a to prostřednictvím příjemců realizujících jednotlivé projekty. Citlivým údajem požadovaným z příslušných informačních systémů je údaj o zdravotním stavu podpořené osoby, kterým se zde především míní údaj o případném zdravotním postižení majícím vliv na schopnost výkonu soustavné výdělečné činnosti. Mezi důvody pro získávání těchto údajů přímo z informačních systémů Ministerstva práce a sociálních věcí se uvádí jednak věrohodnost získávaných údajů, reálná dosažitelnost údajů a administrativní a finanční náročnost získávání údajů přímo od podpořených osob. V daném případě se ale jedná podle mého názoru o další prolamování ochrany osobních údajů a považuji to za dost nebezpečnou záležitost. V důvodové zprávě se uvádí, že řídicí orgány jsou povinny vést osobní údaje o osobách podpořených v rámci programu Evropského sociálního fondu, a to za účelem provádění kontrol, reportingu a evaluaci programů. Tyto zvláštní postupy stanoví vláda.
Důvodem pro zvolený postup zrychleného projednávání je skutečnost, že účinnost tohoto zákona by měla být od 1. července tohoto roku. Toť zatím vše.
Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Hlasování končím.
Ten dopad toho byl skutečně obrovský. Já bych se tomu nebránil, s pacienty je potřeba hovořit. Byli jsme ujišťováni o tom, že výpadek těch prostředků, které nebyly regulační, bude nahrazen. Musely se na to uvolnit prostředky z jiných kapitol zdravotnických. A ta druhá polovina nahrazena nebude. Sebrali jsme jim prostředky na stravu, oni je musí tedy nahradit z něčeho jiného, ale oni vlastně žádnou zásadní platbu, kterou by mohli vydělat, nemají. Ona mají nějakou paušální platbu na hlavu a ta paušální platba prostě nekryje ani režijní náklady té nemocnice. Ty nemocnice, které začaly konečně fungovat trošičku lépe za těch 30 - 50 - 80 nebo dokonce 100 korun, se zase vrátily k tomu svému původnímu stavu. Jistě je to nezajímavé povídání, ale to povídání má svůj význam. Teď tady máme zákon, který se snaží zrušit úplně všecko a zase to dát všecko bohatě a široce zadarmo všem. A ono nic není zadarmo, všecko něco stojí.
V průběhu jednání jsem se dozvěděl, že není přítomen pan zpravodaj Igor Nykl, takže nyní budu potřebovat, abychom procedurálně odhlasovali nového zpravodaje pro prvé čtení. Mám zde návrh, aby zpravodajem byl pan Rostislav Vyzula. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby došlo ke změně zpravodaje u tohoto čtení, aby se jím stal pan poslanec Rostislav Vyzula. Přítomných poslankyň a poslanců je 155, pro návrh 104, proti žádný. Takže zpravodajem pro první čtení byl určen pan poslanec Vyzula. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Leoš Heger.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
Takže tady ten efekt regulační byl jasný.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Dobrý večer.
Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Pane starosto, prosím, máte slovo.
Pěkný podvečer. Rád bych vás znovu požádal, jako jsem vás žádal již minule, o to, abych už tentokrát mohl svým občanům sdělit jasnou výzvu vládě od vás, poslanců, zejména v těchto bodech: že stát převezme fakticky i právně veškerou kontrolu nad areálem až do jeho konečné sanace; že najde způsob, jak odškodnit obyvatele Vlachovic-Vrbětic i okolních obcí za týdny problémů, strachu i majetkové újmy; že se jasně vysloví, jaká bude budoucnost tohoto areálu. Děkuji vám za pozornost a za pochopení.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom s největší stručností, protože přece jenom se cítím být dotázán. Ale jenom zopakuji to, co všichni víme. Mohlo to být dávno z našeho hlediska, ale my nejsme ti, kteří tam velí.